Cena je ale jen jedna z věcí, na kterou kontrola poukázala." Podle NKÚ měla ministerstva zdravotnictví a vnitra vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. V téměř stostránkové kontrolní zprávě se uvádí, že nejprve stát zaspal a následně selhal na mnoha úrovních. Stát by se měl vždy chovat jako řádný hospodář, neboť nakládá s penězi nás všech, situaci v nouzovém stavu nevyjímaje. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Takže znovu opakuji, není to SPD. Já jsem si připravil pár věcí, abych dokázal, že nejsme žádná vládní záloha jako SPD, ale hlasujeme s každým, kdo hlasuje podle našeho volebního programu pro dobro lidí. A já vám můžu třeba říct, že s ODS jsme hlasovali pro zrušení superhrubé mzdy. Lidem zůstalo víc peněz v peněženkách. Ale abych nemluvil jenom o ODS, můžu mluvit i například o Pirátech. Takže to byl ještě můj dovětek k tomu, co tady řekl pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Museli jsme napřed uzavřít některé okresy a potom bohužel všechny. A pandemický zákon - určitě všichni víme, že rozhodně nevyjde vniveč, naopak. A znovu zopakuji, že jsem rád, že jsme ho byli společně schopni takto připravit.
Ještě kolega Stanjura se hlásil.
Hejtmani dělají svoji práci skvěle, mám potřebu se jich zastat, a nejenom našich, kteří jsou z ODS. Skvělý výsledek krajských voleb! I Ústavní soud konstatoval, že žádost hejtmanů byla naprosto správně podle zákona. Přečtěte si rozhodnutí, respektive nález Ústavního soudu. Jednoznačnou odpovědnost nese vláda, a ne hejtmani, kteří velmi často napravují nedostatky, které vláda způsobí. Vzpomeňme si na první debatu v prosinci o očkování tady s panem ministrem zdravotnictví Blatným, který odmítal očkovací centra jako nepotřebná. A když říkám naši hejtmani, zase nemyslím pouze čtyři hejtmany z ODS. Já vím, že pro vládu je vynikající metoda: když se něco povede, může za to vláda, a když se něco nepovede, tak za to mohou hejtmani.
To byl poslední přihlášený...
A zaznělo tady co? A co nastalo? Co když nouzový stav neprojde a budeme stát úplně před stejným problémem, jako jsme stáli před 30 dny? Když jsme na to upozorňovali, tak tady bylo řečeno, ne, on je prověřen, on je v pořádku, on je perfektní. My jsme nad ním strávili hodiny a hodiny, ale obratem se novelizoval. Prostě a jednoduše lžete a lžete občanům. A to je ten základní problém, protože před 30 dny tu skončil nouzový stav a nemusel pokračovat, ale vaši hejtmani si ho prosadili!
Jsme přesvědčeni o tom, že má smysl omezit mobilitu obyvatelstva do Velikonoc.
Slovo má pan poslanec Dvořák. Připraví se pan poslanec Hrnčíř.
Vážený pane předsedající, vážený nepřítomný pane ministře zdravotnictví, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi říci pár slov jako lékaře a občana, ale také člena SPD. Jenže my držíme a držíme, ale vidíme, jak vládní opatření nefungují, a i přes rok trvající restrikce jsme se dostali jen od roušek k respirátorům, omezení mobility občanů, která napříč Českou republikou nejsou plně kontrolována. A i přes přísné restrikce čísla nakažených rostou. Proč přísné restrikce, když evidentně nefungují? Jen omezují život lidem. SPD dlouhodobě říká, že plošné zákazy nejsou řešení, a vidíme to dnes a denně. Těm, kteří se očkovat chtějí, ať mají na výběr, jakou vakcínou, a ti, kteří nechtějí, ať nejsou dehonestováni. Spousta našich občanů, kteří se očkovat chtějí, čekají na očkování v dlouhé frontě, přitom vláda odmítla testování vakcíny Sputnik V a vymlouvá se na EMA. Legislativa České republiky ale povoluje SÚKLu možnost testování léků k nám dovážených. Proč nevyužít možnost zvýšit počet dostupných vakcín. Proč jen výmluvy? Proto SPD nepodpoří další prodlužování nouzového stavu.
Ale vy, poslanci ostatních stran většinově, jste nám tady zamítli možnost, zamítli jste možnost našemu poslaneckému klubu, aby naši poslanci mohli opakovaně chodit na mikrofon a diskutovat s neomezeným časem. A musím tedy říci, že to rozhodně nepovažuji za demokratické a za správné. To znamená, vy jste nám znemožnili možnost, aby se naši poslanci tady demokraticky vyjadřovali. Na základě tohoto hlasování, které jste si tady většinově prohlasovali, jsou řadoví poslanci omezeni vystoupením na dvakrát pět minut. Na pouze dvakrát pět minut! A říkám to na rovinu. Tu první možnost jste nám vzali, protože jste omezili naše poslance v tom, aby se mohli ptát, abychom tady mohli samozřejmě blokovat, řeknu to na rovinu, blokovat to, aby byl prodloužen nouzový stav. My jsme to chtěli blokovat. My jsme chtěli zablokovat toto jednání, aby se už neprodloužil nouzový stav. To je to, jak vy nasloucháte hlasu občanů, kteří si nepřejí prodlužovat nouzový stav. To je teď ta situace. Ano, poslanci ANO tady přikyvují. To je asi spíše už jenom dokreslující k tomu, co říkám. Je evidentní, že přes veškerá plošná vládní opatření je Česká republika statisticky jednou z nejhorších zemí na světě. Je pro nás nepřijatelné, aby občané nemohli cestovat mezi okresy za svými příbuznými, navíc v době blížících se velikonočních svátků. Znovu říkám, že je třeba chránit pouze rizikové skupiny, kterým by stát měl zajistit volně dostupné léky, vitaminy, dezinfekci, roušky a respirátory. Bojujme s virem, ne s lidmi! A za SPD, my se opravdu nestydíme za to, že jsme jedinou stranou tady v parlamentu, která jasně říká, že lockdown není řešení a plošná opatření nejsou cestou. Čím dál více se potvrzují tato naše slova.
Poslední věc. My nepodpoříme těch 14 dnů prodloužení, což navrhli komunisté, přestože si myslíme, že má smysl nějaká opatření ještě držet alespoň do konce velikonočních svátků.
Nevím, jestli si uvědomujeme, co jsou Velikonoce a jaký je rozdíl mezi Velikonocemi a Vánocemi. Představa toho, že ty lidi - a teď nepočítám kostely, nepočítám Velikonoce, ale čtyři dne volna - kde ty lidi budou? Já to fakt pokládám za strašný omyl. Prostě pokud lidé vyrazí na svoji chatu a tam jsou zavření a nikam nechodí, nikomu neškodí. Pokud se budou všichni motat tady v těch parcích, dopadne to špatně.
Takže u nás na vesnici ten problém může být? Podívejte se na čísla u nás na severu. Myslíte, že vznikla z toho, že se setkávám já z Liberce s těma, co jsou v Semilech nebo v Turnově nebo někde? V žádném případě. Vznikla proto, protože jsme byli přeplnění, přecpaní všemi, kteří jezdili z velkých měst k nám na vesnici si užít na tu chalupu. A byli podle vás zavření? No, nebyli zavření, protože všichni chodili na ta místa. Běžte se podívat na Sychrov, běžte se podívat na Ještěd, když je otevřeno. Běžte se podívat na všechna místa, která jsou normálně běžně hodně navštěvovaná, a přijdete na to, že tam nikdo nedodržuje nic. Pokud je tam otevřené okýnko, tak se tam vesele jí, bez roušek, bez dodržování rozestupů. Pokud jdou někde lidi sportovat a potkají se tam, tak nedodržují zase nic. Takže já bych byl rád, kdybyste si uvědomili, že reálný život je jiný. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Bláhovi. Moje ambice uzavřít rozpravu byla asi lichá.
Já jsem z Jablonce. Vím, že Jablonec prostě chodí v tom okolí, po Jizerských horách, a není to tak, že se tam objeví člověk a má na hlavě napsáno "Praha". Vy jste to prezentoval tak, že se Praha vylije do celé republiky a tam působí problémy. Nicméně samotná mobilita přece problematická není. Takže pro to my budeme hlasovat.
Děkuji za slovo. To je skvělé.
Nikoho nevidím hlásit se do rozpravy, rozpravu končím. Přistoupíme k hlasování, pokud není zájem o závěrečné slovo. Nemá zájem o závěrečné slovo. Pan zpravodaj, kterém nezávidím roli, ale jistě je připraven.
Vážené dámy a pánové, znovu opakuji, že hnutí SPD nesouhlasí s prodloužením nouzového stavu, protože plošné zákazy nejsou cesta a lockdown není řešení.
Co je na tom nelogického? A jestli tomuhle někdo říká kšeft, tak já tomu říkám nastavení podmínek podle zákona o bezpečnosti státu. Pojmenovávejte si to, jak chcete, můžete nás urážet, ale jenom lžete!
Jenom aby bylo jasno, jak budeme postupovat dál, tak vás seznámím s přihláškami do diskuze. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Omlouvám se, že ještě vystupuji, ale poslouchal jsem pana poslance Baxu a cítím potřebu a povinnost na to zareagovat. Já s ním vlastně souhlasím a jsem si dobře vědom toho, že základem kultury je živá kultura, potkávání se lidí. Vlastně chodím do práce, z práce a podíváme se na něco akorát online. A já ho ujišťuji, že do toho budou zahrnuti, tak jako tomu bylo i předtím.
Děkuji, pane ministře. Nyní vystoupí pan předseda Radim Fiala.
Děkuji za slovo. Dlouhodobě říkáme, že je potřeba chránit ohrožené skupiny, že to je ta nejdůležitější věc. Dále říkáme, že plošná opatření a lockdowny už nejsou řešením a nebyly. My jsme hlasovali pouze pro první, někdy na začátku loňského roku. Jenom zabrousím do krátké historie. Všichni se zlobili, že to opozice mohla odhlasovat společně, ale my jsme žádný nouzový stav v minulosti nepodpořili a v budoucnu nepodpoříme, protože tak, jak na to přišli v jiných zemích, například v Rakousku, pan premiér Kurz, pan kancléř Kurz, a podobně. Ta plošná opatření nemohou fungovat v situaci, kdy jim lidé nevěří a nevěří ani této vládě. To je největší problém, že tato vláda u občanů České republiky ztratila důvěru. Proto hnutí SPD nouzový stav nepodpořilo a v budoucnu ani nepodpoří. Tato vláda nemá žádný plán, nemá žádnou koncepci ani žádnou strategii. To podle nás není cesta. V každém případě, kdyby nebyl schválen nouzový stav, má tu vláda už danou pojistku, která se jmenuje pandemický zákon. Pandemický zákon je v podstatě synonymum pro nouzový stav. Co se dál týče věcí, o kterých jsme dnes mluvili, je to školní docházka nebo děti do škol. Testování: testování je další věc, se kterou s touto vládou a s ministrem Blatným nemůžeme souhlasit. Já jsem tady před chvilkou řekl, že bychom měli budovat vzájemnou důvěru, že by lidé měli být partneři této vlády a že vláda je přece servis, který poskytuje svým občanům. To znamená dobrovolnost a zodpovědnost, to je cesta, a ne povinnost a represe. Takže to je k testování. Co se týče vakcinace, to je podle mě další problém, který už začal v Evropské unii, kdy jsme taky chvíli, když vznikla koronavirová pandemie, ani nevěděli, že Evropské unie existuje.
Tak já vám sdělím takové sladké tajemství. Ne všechno, co je na internetu, je pravda. A když se chcete zabývat tou kauzou do hloubky, tak je dobré si některé věci zjistit. Například to, že - a to není prosím výmluva - ale seznam testů, které Ministerstvo vnitra nakupovalo, nebo ze kterých Ministerstvo vnitra nakupovalo, dodalo Ministerstvo zdravotnictví. To znamená, Ministerstvo vnitra nemělo žádný vliv na to, jaký test bude na tom uveden. Tudíž Ministerstvo vnitra nemělo žádný vliv na to, kdo bude osloven a kdo osloven nebude. Řekla jste, že testy v Rakousku selhaly. Já odkazuji na jednání pana premiéra při návštěvě ve Vídni, kdy jednal také s ministrem školství Rakouska a tam mu sdělili - a zcela jistě je to v zápise - že Rakousko je s testy, které používá, velmi spokojeno, dokonce uvažuje o tom, že zvýší intenzitu testování. , kde je článek a protokol z antigenních testů, které byly testovány nezávislým ústavem, a překvapivě testy dodané Ministerstvem vnitra vycházejí jako velmi vyhovující. Jejich citlivost patří mezi nejvyšší z těch testů, které byly testovány. Tudíž abychom to shrnuli, koupili jsme testy, se kterými jsou Rakušáci spokojeni, které vyšly velmi dobře v testu nezávislého úřadu a které stojí 65 korun. Jsem přesvědčen, že jsme nic špatně neudělali a že jsme nic neporušili. Pokud něco prověřuje policie, tak to neznamená, že ten člověk je vinen - to znamená, že někdo na toho člověka dal trestní oznámení.
Děkuji, pane předsedající. Stanovisko našeho klubu k nouzového stavu řekli už mí kolegové. Já jsem interpeloval před 14 dny ministra zdravotnictví a žádal ho, aby zvážil povinnost nošení roušek či respirátorů v zastavěném území obce v případech, kdy jde člověk po ulici prokazatelně sám nebo pouze se členem své domácnosti. Chápu nošení roušek a respirátorů v případech, že je člověk v blízkosti cizích lidí, jako prevenci proti přenosu viru. Je to minimálně ohleduplné k ostatním. Ale toto omezení a tuto povinnost nechápu v případech, kdy jde člověk skutečně sám po chodníku, například v klidné rezidenční zóně, a nikde nikdo v jeho okolí není. Já jsem se ptal pana ministra zdravotnictví, jak nošení roušky, když jde člověk po ulici sám, zlepšuje epidemiologickou situaci a jaké je to riziko pro ostatní lidi. Pan ministr mi v interpelaci úplně nedokázal odpovědět. Jsem velmi rád, pane ministře, že jste zmírnili povinnost nosit roušku pro ty, kdo si jdou zaběhat nebo projet na kole. Z mého pohledu by se stejně tak mělo upravit toto opatření právě na případy, kdy jde člověk po obci prokazatelně sám na liduprázdné ulici. A pokud vláda vydává opatření, která lidé považují za absurdní, a kvůli tomu je například nedodržují, tak to snižuje důvěru nejen v toto konkrétní opatření, ale ve všechna opatření jako celek. Děkuji za pozornost.
Nyní pan poslanec Martin Baxa.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové. Jsem dokonce přesvědčen o tom, že je to jedna z vůbec nejpostiženějších oblastí ve všech fázích této koronavirové krize. Už od minulého roku pravidelně vyzývám ministra kultury k tomu, aby byly přijaty účinné nástroje na podporu české kultury. Velmi často tato opatření přicházejí se zpožděním, nejsou dostatečná a oblast kultury tím velmi trpí.
S přednostním právem pan předseda Bartošek.
Pane předsedo, děkuji za slovo. Navrhnu nový bod a to bude Informace vlády o dostavbě jaderné elektrárny a rozeslání projektové dokumentace. A požaduji, aby na projednání tohoto bodu zde byl přítomen ministr průmyslu a obchodu a také premiér. Avizuji to dopředu, a požaduji, aby jak ministr průmyslu, tak premiér byli přítomni. Takže pane ministře , jsem rád, že jste tady, a doufám, že i po půl jedenácté budete přítomen.
Tak byl trochu zmatek, ale zmatek neproběhl na naší straně. Já bych si tedy dovolil vystoupit k tématu Národního plánu obnovy, který je, pokud se nám ten plán podaří dobře připravit, šancí pro Českou republiku. Politickými stranami opozice, které zastupují dokonce dohromady více občanů než některé strany vládní. A i když má vláda předložit plán obnovy Evropské komisi už za měsíc, tak já musím s politováním říct, že tahle diskuze - já bych poprosil kolegy v prvních řadách, jestli by mohli být o trošku více ticho, děkuji. Jenom se těžko soustředí potom na ty důležité věci, které jsem chtěl zmínit. Takže je to za měsíc, a ta diskuze vůbec neprobíhá. A já podle informací, které mám například od lidí z tripartity, i s nimi vláda diskutuje tento zásadní dokument, tuto strategii, ve velmi malé míře. Z fondu obnovy může Česká republika čerpat až 180 miliard nad rámec těch standardních programů víceletého finančního rámce.
Pan kolega Nacher říká, že by chtěl nějaké optimističtější řešení. Zanedlouho bude na mém facebookovém kanále přímý přenos rozhovorů s lidmi ze Švédska, jak se tam dneska žije a proč. A celé je to chyba vlády, která se změnila v jednu velkou covidovou mafii.
Máte možnost druhých pěti minut, pane poslanče, protože kolega Hrnčíř, který byl mezi vámi, se odhlásil a přeřadil. Máte svých dalších pět minut.
To mi velmi vyhovuje ve své podstatě, protože druhou část svého vystoupení jsem chtěl věnovat kolegům z SPD vzhledem k situaci ohledně hlasování o prodloužení nouzového stavu. Včera jsem vyzval veřejně Tomia Okamuru i Radima Fialu k tomu, aby zablokovali jednání dnešní Sněmovny, protože mají k dispozici přednostní práva. Jak dalece je to ovlivněno tím, že předsedou našeho Ústavního soudu je komunista, který hodlá kandidovat na prezidenta, to už nechám na jeho budoucích možných voličích. Vláda přijímá protiústavní nařízení. To je téměř neuvěřitelné. Ano, pane Zaorálku, když přijde na lámání chleba, naši spojenci nás vždy zradili, zrazují a zrazovat budou. A ještě si tady dovolím předpovědět budoucnost. Tady budou klesat čísla, pan Babiš s Hamáčkem darují lidem dovolenou a po volbách uzavřou tuto republiku v nekonečném lockdownu. A přesně toto se stane, pokud voliči v České republice nezareagují jinak než obvykle.
Pane poslanče, skončil váš čas pro vystoupení. Nyní před kolegou Hrnčířem s přednostním právem ministr vnitra, ale požádám ještě službu, aby zajistila dezinfekci. Nyní pan ministr kultury Lubomír Zaorálek, potom jsem viděl přihlášku pana předsedy klubu ODS.
Je to plán návratu k normálu, který zohledňuje to, v jaké situaci se nacházíme, přirozenou imunizaci, očkování. A pak vystoupí pan předseda vlády a řekne: No podívejte se, ta opozice vlastně nedělá vůbec nic. To není tak, že by si snad všichni poslanci byli rovni. Úloha vládních poslanců je jiná než úloha opozičních poslanců. To znamená, to je to, kam bychom chtěli směřovat, tento plán návratu, který má k dispozici vláda, má k dispozici veřejnost, kde jsou konkrétní ukazatele, incidence a další. Dovolím si ještě jeden povzdech. Ptal jsem se pana ministra a podotýkám, že 17. února byla čísla, minimálně tedy incidence, totožná jako dnes, a ptal jsem se ho: Pane ministře, bude vám pandemický zákon stačit? A najednou to nestačí. Tak proč jsme ten pandemický zákon psali?